Chci to upřesnit, aby to bylo jasné. Rozhodně jsem to nemyslel tak, jak říkají kolegové ze sociální demokracie. Takže to je jedna věc.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Zaznělo tu toho mnoho. Přípravné řízení, to znamená ne trestní stíhání, ale přípravné řízení je ze zákona neveřejné. Jediné, co mě napadá, že tato informace byla naprosto účelově zneužita pro dehonestaci naší kolegyně, poslankyně Karly Maříkové, a uvedením ve zprávě Ministerstva vnitra ji vlastně přímo obviňují, a to jmenovitě. Já jsem si studoval zprávy Ministerstva vnitra za několik let nazpět, nikdy, upozorňuji, nikdy tam nebylo uvedeno jméno v plném znění, ale vždy tam byl pouze monogram, dvě písmena s tečkou. My jsme podali dva podněty, dvě trestní stíhání jednak na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby inspekce prověřila, jakým způsobem došlo k úniku těchto informací směrem k Ministerstvu vnitra. Zatím se nám dostalo pouze odpovědi na jedno oznámení, tedy od Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde je uvedeno, že to vlastně je možné. Nicméně v zákoně není jediný paragraf, který by toto umožňoval.
V kapitole o svobodě smýšlení a diskuse Mill zastává stanovisko, že člověk ve skutečně svobodné společnosti by měl mít právo vyjádřit jakýkoli názor a každému takovému názoru by měl být dán prostor na rovnou diskusi. Mill tuto myšlenku obhajuje následujícími argumenty - cituji: Pokud bychom nepřipustili k debatě nějaký názor, je možné, že bychom tím umlčeli pravdivou myšlenku. - Mill říká: Nikdy nemůžeme s jistotou vědět, že názor, který se snažíme potlačit, je nepravdivý. Za druhé. I kdyby umlčený názor byl nepravdivý jako celek, mohl by, jak se podle Milla navíc často stává, obsahovat alespoň zrnko pravdy. A vzhledem k tomu, že převládající názory skoro nikdy nejsou úplně pravdivé, tak jedinou možností, jak docílit toho, aby pravda vyšla na světlo, je podrobit tento názor diskusi s názorem protichůdným. Za třetí. I pokud by přijatý názor byl pravdivý, tak dokud není napadán a podrobován diskusi, tak hrozí, že bude jeho zastánci přijímán jen jako předsudek nebo dogma. - Konec citace. Společnost tak může mít tendenci ostrakizovat názorové menšiny a odrazovat je od jejich vlastního rozvoje, protože toto dogma získá sílu něčeho již prověřeného, a tedy neomylného, což vede k tomu, že společnost nebude zohledňovat potenciální slabiny daného názoru. Dámy a pánové, o svobodě včetně svobody slova nestačí pouze čas od času teoretizovat. Je třeba se za ni postavit v konkrétních případech, v situacích, kdy o ni skutečně jde a kdy jde o svobodu konkrétních lidí, v tomto případě mé kolegyně Karly Maříkové. Proto ji podporuji a budu hlasovat proti jejímu vydání k trestnímu stíhání jen za to, že uplatila své ústavně garantované právo na svobodu slova. Děkuji za pozornost.
Nemohla jsem odolat, musím reagovat na paní poslankyni Válkovou. A já si tedy dovolím paní profesorce Válkové oponovat a připomenout tady dvě kauzy, které si myslím, že i ona sama uzná, že musely být na politickou objednávku, protože jinak si nedokážu vysvětlit ten další průběh. Druhý případ, který bych tady zmínila, je případ pana poslance Růžičky, kdy jsem tady i já vystupovala na jeho obhajobu a kdy skutečně to konání zejména státního zastupitelství bylo naprosto nestandardní a naprosto skandální.
Tak já jsem byla vyzvána, ale ráda. Ale v tom druhém případě já bych neřekla, že šlo o politizovanou akci. Já jsem jí i kladla různé otázky, odpovědi byly hrozné, nic neříkající. Nemůžu jít do detailů, protože samozřejmě všichni víme, že je to neveřejné jednání. Ale mě jen přesvědčil ten průběh o tom, že tam nejsou lidé, kteří mají dostatečnou odbornou vybavenost na to, aby takové případy posuzovali. A tam možná zůstává prostor i pro úvahy, které jste tady naznačila.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Já bych jenom upřesnil paní profesorku Válkovou. Tak ano, paní státní zástupkyně ten náš proces udělala tak, jak udělala, a za odměnu byla povýšená a dělá vedoucí státní zástupkyni v Lounech.
Nyní tedy pan poslanec Rozvoral a připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, ale možná vás ještě chvilku přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji.
Něco z toho už tady zaznělo, ale opakování je matka moudrosti. V žádosti se uvádí, že Policie České republiky zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejích práv a svobod proti poslankyni SPD Karle Maříkové pro její výrok, který doslovně zněl - cituji: Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU. Jednalo se tedy o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru a její výroky v této souvislosti jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod. Snahu stíhat Karlu Maříkovou za protiimigrační výroky chápeme jako pokus o politickou kriminalizaci celého hnutí SPD a za snahu potírat svobodu slova. Kriminalizace naší poslankyně za její výrok o nekompatibilitě životního stylu většiny imigrantů z Afriky a Středního východu s hodnotami a společenskými normami domácích evropských společností je krajně nespravedlivá a naznačuje mnohé o vlivu mocenských probruselských elit. Stíhání chápeme i jako pokus o zastrašení našich slušných lidí s vlasteneckými názory.
Je tady procedurální návrh, budeme hlasovat. A procedurálně budeme hlasovat, že budeme jednat o tomto zákoně i po 19. hodině do doprojednání tohoto bodu.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, v Poslanecké sněmovně již od roku 2018 stále čeká na projednání pirátský návrh, sněmovní tisk 293, který by s načtenými pozměňovacími návrhy snížil, až zrušil daň z nabytí nemovitých věcí na pořízení vlastního bydlení. Současně by měl pirátský návrh výrazně nižší dopady do státního rozpočtu, které by umožnily zachovat i možnost odečíst kupujícím hypoteční úroky od základu daně z příjmu. Vládní návrh na zrušení možnosti odečíst úroky může některé kupující celkově poškodit. Návrh více nahrává bohatým, kteří hypotéku nepotřebují. Nový vládní návrh také nebude podporovat novou výstavbu bytů, protože kupující novostaveb neplatící daň již nyní přijdou o možnost odečíst úroky. Návrh tak pravděpodobně způsobí skupování pozemků a nemovitostí na pronájem lidmi s dostatečným kapitálem jako investice v době finanční krize, což by mohlo i zvýšit průměrnou cenu nemovitostí. Prodloužení časového testu nemusí být dostatečným opatřením proti spekulantům. Na druhou stranu je návrh daň zrušit pořád lepší než stávající stav.
Já tady nechci vést debatu, kdo byl první, kdo byl druhý, kdo byl třetí, ale usilujeme o to dlouho.
Děkuji za slovo. My tento návrh podpoříme. Já bych se jenom chtěl pár poznámkami k tomu vyjádřit. Já si rovněž jako paní ministryně myslím, že je to daň nespravedlivá, jak jsem si mohl přečíst její vyjádření na iDNES po úterních tiskových konferencích. ODS to navrhovala takto opakovaně a vždycky jsme bohužel, kdy paní ministryně financí byla za tímto stolkem, slyšeli její doporučení: nedoporučuji schválit. My ten návrh podpoříme, protože si skutečně myslíme, že to je daň nespravedlivá. Čili je to několikanásobně zdaněná věc - bydlení. A já si myslím, že v této situaci jak na trhu hypoték, tak na trhu nemovitostí je to věc, která je potřebná více než kdy jindy, a my to podpoříme. Uvědomme si, v jaké ekonomické realitě dneska žijeme. Myslíme si, že přestože klesají úrokové sazby, tak vidíme, že ti lidé si hypotéky neberou v takovém množství jako v minulosti, a pokud bychom jim sebrali i tento benefit, tak si myslím, že bychom trhu s nemovitostmi ještě více ublížili. Čili my jsme pro ten zákon jako takový, určitě chceme zrušit daň z nabytí nemovitosti.
Opravdu jednu větu.
V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž končím obecnou rozpravu.
Tak pan poslanec Plzák tady je, ruší svoji omluvu, vidím ho na vlastní oči. Já už vás poprosím, abyste se posadili na svá místa. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Ve 14.30 máme pevně zařazené body 375 - trestní stíhání poslankyně Karly Maříkové, a 70, sněmovní tisk 841 - vládní návrh zákona, daňový řád, prvé čtení. Nyní zde mám dvě přihlášky s přednostním právem, pan předseda Faltýnek a poté pan předseda Rakušan. Takže pane předsedo, prosím, máte slovo.
Dobré ráno, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl jménem našeho klubu změny v pořadu schůze, v podstatě v duchu té naší včerejší dohody, když jsme se tady rozcházeli kolem desáté hodiny večer. Zákoník práce je tam vlastně první a pak jsou ty dva body v legislativní nouzi, čili aby to šlo vlastně jako čtvrtý bod. Děkuji. Je to technická prosba. Pokud se bude týkat hlasování, pan premiér je tady vedle v místnosti, má videokonferenci s premiéry ostatních zemí, a jenom aby stihl doběhnout na hlasování, tak bych poprosil o pauzu minutku plus minus, aby stihl doběhnout do jednacího sálu. To je jenom moje technická prosba na řídícího schůze.
Já bych vám chtěl poděkovat za včerejší hlasování k bodu č. 379, což je stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů. Já oceňuji jasné rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tom, aby daný bod byl zařazen na schůzi Poslanecké sněmovny, považuji to za důležitý signál a ještě jednou vám za to děkuji.
Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane premiére, pevně věřím, že i tuto debatu o programu sledujete. pan ministr kultury Lubomír Zaorálek v argumentaci takto - ministr Zaorálek, který mimo jiné přirovnal Palestince k Čechům, kteří v minulosti zabrali Němci, a dále řekl: Je naší povinností zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který stíhal opakovaně Československo ve 20. století. Vůči Izraeli jako židovskému státu je mimořádně necitlivý. Dále zástupci židovských organizací píší: Je s podivem, že vzdělaný diplomat - tím myslí pana Zaorálka, nepřítomného - srovnává nacistickou okupaci s preventivní vojenskou operací židovského státu v roce 1967, která, jakkoli je problematická, zamezila další eskalaci konfliktu. O to přece v případě Palestinců vůbec nejde.
Škoda, že pan zpravodaj nezmínil, že tou fyzickou osobou je také politik. To, že si vyřizují dva komunální politici Karlovarského kraje nějaké účty a používají k tomu orgány činné v trestním řízení, je pro mě svinstvo. Doležal už 26. září 2016 napsal: Invazivní druhy hubíme, invazivní národy vítáme. Všecko v klidu, všechno v tichosti. Samozřejmě zase to vztahuje k něčemu. Je to zase věc ze 6. 10. 2017, která byla zveřejněna, která vyšla. To je informativní věta. A to je věc, které já se velmi děsím. Děkuji a budu hlasovat proti vydání.
Protože pokud vím, tak ona ve svém vyjádření použila víceméně citaci z naučného slovníku. A jestli dovolíte, tak já ten naučný slovník budu citovat také. "Invazivní druh je tedy druh rostlinný nebo živočišný, na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že daný druh se začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celá společenstva či ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů. Šíření invazivních druhů může mít rovněž ekonomické, sociální nebo zdravotní dopady. Tolik citace. Ale člověk, to je něco jiného. - Nemáte pravdu a já vám tady teď řeknu citaci, co je člověk. Jak je biologicky zařazen. Je to říše živočich, podkmen obratlovec, patří do třídy savců, do podtřídy živorodých, řád je to primáti, čeleď hominidi a rod homo sapiens.
Nyní mám jednu faktickou poznámku.
Ale homo sapiens sapiens, homo sapiens je jeden jediný druh. Ten člověk je pořád biologicky jeden jediný druh, tak na tohle si dávejte pozor, když tady vystupujete.
Pan poslanec Birke je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím.
Nechci tady rozvíjet nějakou další polemiku a nechci zdržovat dalších devět řečníků, především hlavně z řad SPD. Tak já s ním samozřejmě mluvím. Je pravda, že jsem nový, dokonce jste mě zvolili místopředsedou. Neřeším to - a teď samozřejmě vím, že zase budete vystupovat a tak dále - já neřeším, jestli jsou nějaké zprávy, nerozumím tomu, nejsem erudovaný k této věci. To je prostě erudované, to je jednoduché, jako jedna a jedna jsou dvě. To je celé, myslím, že to se ode mě očekává.
Nyní se s faktickou poznámkou z místa hlásí pan poslanec Foldyna. Prosím.
A bil bych se do posledního dechu za každého z vás tady, kdyby nám někdo chtěl brát svobodu, svobodu slova. To není za Karlu Maříkovou, já tady budu teď vystupovat pro svobodu slova. To je ten útok, který se tady děje. Jestli by to byl komunista, nebo sociální demokrat, nebo z ANO, nebo z jakéhokoliv jiného hnutí, vystoupil bych a hájil bych ho před kýmkoliv. A to je ta podstata té věci.
Prostřednictvím předsedajícího panu kolegovi Foldynovi. Podepíšu, Jardo, to, co jste tady řekl, souhlasím s vámi. Ať je to ten, nebo ten, pokud je ohrožen na svých právech nebo na své svobodě, tak mi věřte, že já budu vystupovat stejně. O tom není spor. Jenom hájím svého šéfa. Nic víc, nic míň.
A než dám slovo další řečnici, tak vás seznámím s omluvenkou. Nyní prosím paní poslankyni Jarošovou, připraví se pan poslanec Foldyna.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Právě projednáváme vydání k trestnímu stíhání kolegyni a poslankyni SPD Karlu Maříkovou za to, že se svobodně vyjádřila, za to, že využila své právo na svobodu slova, která je každému zaručena Ústavou. Svoboda slova definuje úroveň a kvalitu demokracie a musí platit v každém případě, a tedy i tehdy, když se nehodí těm, kteří jsou právě u moci. Karla Maříková nazvala věci pravým jménem a za to má být potrestána. Je dehonestována za slova, kterými jen varovala před nebezpečím, které hrozí z nelegální migrace, za slova, pod která by se podepsala většina našeho národa. Chcete snad odsoudit převážnou část národa pro podobný názor? Nebo vám bude příště stačit jenom Karla pro výstrahu, abychom si dali pozor na to, co říkáme? Pokud by za svá slova měla být dokonce odsouzena, pak je naše demokracie jen parodií a svoboda slova frází, kterou nemůže nikdo brát vážně. V takovém případě už nemůže být řeči ani o nějaké demokracii, o lidských právech a rozdílných názorech. Jediné, co zbude, bude už jen nová diktatura té jediné a mocnými přijatelné pravdy.
Tohle chcete, abychom drželi hubu a krok? Jen ta Maříková si jako chlap dovolila to napsat na Facebook. Není to nic překvapujícího. Pravda, pravda se přece nedá porazit tím, že někdo má sílu a někoho obviní. My jsme se z historie poučili, stokrát jsme to viděli. I Mussolini si myslel, že má pravdu, a skončil za nohy hlavou dolu. A všichni víte, jak to dopadlo. Pravda prostě není o tom, že ji přetlačíme zákonem. Tady jsme se začali zabývat formou a pojmem předsudečná nenávist. Přátelé, co to znamená, ta předsudečná nenávist? To znamená, vy - nebo budeme obviňováni a budeme obviňovat lidi za to, co si myslí? Pojďme ho obvinit za to, že někoho vyzývá k nějaké nenávisti z hlediska rasy, náboženství. Tomu rozumím, na to všechno máme paragrafy.
Ono v podstatě to základní tady řekla paní ministryně. Mnoho se v tomto návrhu vlastně nezměnilo. Byly do něj zapracovány připomínky jak Senátu, tak ale i připomínky z odborných svazů a komor. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu v nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc. Nově je tam zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení, které dnes není možné. Možnost prominutí bude posuzována na základě individuální žádosti poplatníka s ohledem na závažnost důvodů. Dále je tam zachování dvojnásobné výše úroků za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána, a formát tzv. formulářových podání pak má být nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí.
Děkuji za slovo. Já nechci opakovat tu debatu, kterou jsme tady prodělali v prvním, ve druhém, ve třetím čtení i v okamžiku, kdy přišel návrh ze Senátu. Jenom velmi stručně zrekapituluji to, co jsem říkal ve všech těchto případech, že je velká škoda, že nepochybně moderní rekodifikace, velmi kvalitní ve většině svého textu, je zatížena několika minami v neprospěch podnikatelského prostředí. Kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou teď zpracovatel přistoupil k tomuto návrhu, tak jsme to mohli mít dávno za sebou. Já chci ocenit, že paní ministryně šla tentokrát jinou cestou než na sílu, že opravdu zvolila cestu kompromisu, že ty nejkřiklavější momenty, které nám bránily ve schválení té normy, tam již nejsou.
Pan poslanec Munzar, pan poslanec Martínek.
Děkuji, pane předsedající. No naštěstí to není prakticky totožný návrh, protože kdyby to byl prakticky totožný návrh, tak tady znova otvíráme debatu, jak je prodloužení vratek odpočtu DPH o 15 dnů nevýhodné pro daňové subjekty a podobně.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř.
V podstatě to dopadlo, jak to dopadlo, takže to tady řešíme znovu. Samozřejmě může být diskutabilní ta výše těch 50 tisíc při té vratce zálohy, jestli to není limitující. Co možná je trošku problém, tak úroky. Pokud stát zadržuje vratku daně, tak platí menší úrok, než když zase dluží ten poplatník. Nicméně tento daňový řád skutečně zapracoval drtivou většinu těch připomínek, které tady zaznívaly, a myslím si, že si podporu zasluhuje.
Pan poslanec Skopeček, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Třeba se dočkáme toho, že přijdou i další. Z tohoto důvodu, že je to takto skvělá výjimka, která na rozdíl od ostatních zákonů této vlády nemá ambici komplikovat život podnikatelům, tak ten zákon schválíme.
Milé kolegyně, milí kolegové, já bych se k tomu také chtěla vyjádřit. Myslím, že mě nikdo nepodezírá z toho, že bych byla nějak laděná směrem proti přijímání třeba dětí z destinací, kde měly smůlu, že se narodily. Takže v tomto ohledu jsem konzistentní a myslím si, že ta humanitární pomoc a princip solidarity nás zavazuje více, než si většina z nás chce uvědomit. Na druhé straně trestní právo - a že ho přednáším hodně dlouho a stále ho mám velmi ráda - je o tom, že to je nejzazší prostředek, který v právu vůbec máme k dispozici. Proto platí prastará zásada, která říká, ekonomie trestní represe - tam, kde není nutné ji použít, ji nepoužijeme. A co nám říká ten náš případ, který teď řešíme? A zase, milá paní poslankyně, musím říci, že já jsem se těch nevhodných výroků v minulosti, někdy s fatálními důsledky pro moji politickou kariéru, už dopustila také. To si nemyslím. A právě když to promítnu do tohoto kontextu, jak trestní právo a jeho principy ukládají, tak se mi zdá, že to není zralé na trestní represi. Kdo to ale může posoudit? Profesorka trestního práva?